Slovo má paní ministryně.
Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, dovolte, abych stručně odpověděla. Ta odpověď je v podstatě jasná. Poskytnutí dotace vždy předchází výzva ze strany poskytovatele, její součástí jsou společné podmínky pro žadatele a je i vymezen okruh žadatelů, pro něž je výzva určena. Dotace se pak poskytují na základě podaných žádostí v souladu s nastavenými transparentními hodnoticími kritérii. Myslím si, že jsem tím odpověděla i na další část otázky. A rozhodně si takto házení klacků pod nohy komukoliv nepředstavuji.
Děkuji paní ministryni a předpokládám, že paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.
Děkuji moc za připomenutí těch transparentních kritérií a pevně budu doufat, že se budou dodržovat.
Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět.
Věřím tomu, že to tak probíhá. Samozřejmě byl by toto spíš dotaz na pana ministra vnitra, ale aspoň tak, co vnímám jako ministryně financí, a za ministerstvo financí řeknu, že my opětovně valorizujeme příspěvek na tzv. státní správu, protože tam si myslím, že cílíte.
Než předám další slovo dalšímu interpelujícímu, tak mám tady omluvu. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá z jednání dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A nyní předám slovo panu poslanci Bartoňovi Lukášovi na interpelaci na pana ministra Vojtěcha.
Mám štěstí na jednoho ze tří přítomných ministrů.
Je to nějaká politika. Takže se jedná o iniciativu Sejmu. Ale v této chvíli naše vláda toto neřeší.
Děkuji. A pan poslanec má zájem o doplňující otázku, tak prosím.
Pane premiére, víte možná dobře, že dlouhodobou snahou SRN je zabránit otevření reparačních požadavků kýmkoliv. Podle právníků Ministerstva zahraniční Spojených států mlčení prostě jen znamenalo, že se o reparacích teprve bude jednat v budoucnosti.
Pan premiér má zájem o doplňující odpověď? Děkuji a pozvu pana poslance Jakuba Michálka k další interpelaci ve věci, jestli používáte elektronický podpis pro podepisování úředních dokumentů.
Pět let tam sedíte prostě na tom ministerstvu. Máte tam svoje nominanty. Už několik jste jich tam měl, pane premiére a vůbec nic se nestalo. Může to změnit.
Prosím pana předsedu vlády Andreje Babiše o odpověď a upozorním, že nás tlačí čas. V 16.00 hodin by měly interpelace na předsedu vlády končit.
Co na to říct, na tu demagogii? Pět let, pane kolego, tak si to spočtěte. Můžete se smát, co chcete. No my vám rádi dáme ten termín na to IT. I veřejný, abyste se ukázali, jací jste borci. Takže jakých pět let? A něco jsem tam dokázal na tom Ministerstvu financí.
To je asi k tomu, jestli se to dá nějak systémově řešit. Pochybuji. Pokud se někde něco stane, tak samozřejmě se to musí prošetřit. Ale znovu opakuji, v této věci nebylo shledáno žádné zákonné pochybení. Takže tolik asi jenom k tomu.
Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Interpelace na paní ministryni Maláčovou.
Děkuji za slovo. V prvé řadě bych chtěla poděkovat paní ministryni, že jako jedna z mála ministrů tady sedí. Vážená paní ministryně, před několika měsíci bylo na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání návrhu zákona o důchodovém pojištění odmítnuto několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem bylo zlepšit situaci maminek v důchodu, které vychovaly děti, a také ovdovělých osob. Dovolím si citovat bývalého pana ministra Krčála ke zmiňovaným pozměňovacím návrhům. Cituji: K těmto pozměňovacím návrhům je třeba uvést, že tak zásadní změny v důchodovém pojištění s výraznými finančními dopady by neměly být přijímány cestou jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale naopak by měly být výsledkem důkladných analýz, posouzení dopadu ve všech souvislostech, a také celospolečenského konsenzu. Za to se prosím přimlouvám. Neboť různé důchodové komise a pracovní skupiny analyzují situaci důchodců již 20 let, možná i více, a zatím k ničemu nedospěly. A možná, než k ní dospějí, tak ti, kdo na ni čekají, dříve zemřou. Proto vás prosím o konkrétní odpověď, v jakém řádu měsíců či let předložíte ucelenou důchodovou koncepci, na kterou důchodci netrpělivě čekají.
Děkuji za dodržení času na přednesení interpelace a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jistě víte, důchodová reforma je důležitým bodem programového prohlášení vlády. Tito odborníci v tuto chvíli budou řešit různé okruhy témat, které by měly být součástí důchodové reformy. Ráda bych také dodala, že u všech témat se předpokládá analýza stávajícího stavu a hledání konsenzuálního řešení. To je pro tuto chvíli vše.
Přistoupíme k další interpelaci.
České dráhy se toho majetku nerady zbavují, přestože ho aktivně nevyužívají.
Děkuji. Máme otevřenou rozpravu. Ano, pan ministr Ťok.
Pravděpodobně se někde ztratil, takže my vám ho určitě dodáme. Přiznám se, že na ty věci jsou rozdílné názory, vnímám je všechny, jsou tady názory, že vysokorychlostní trať pod 350 km není vysokorychlostní trať, že to musí být rychlejší. Na druhé straně jsem byl včera v Rakousku, kde jezdí 200, maximálně 250, a je tam plná spokojenost. Samozřejmě to přináší i své problémy. To jsou věci, které asi je potřeba probrat. Toto rameno je v největším stadiu přípravy, nebo v pokročilém stadiu přípravy. A ještě jedna poznámka. Souhlasím s tím, že by bylo velmi dobře dát dohromady zákon o vysokorychlostních tratích a i tam specifikovat některé věci, které by celkově mohly výrazně pomoci, a souhlasím s tím. Ale určitě není ve fázi, že bychom byli schopni říct nějaký harmonogram a konkrétní kroky vzhledem k tomu, abychom neudělali botu a neinvestovali do něčeho, co potom ten definitivní výsledek mít nebude, tak tam by to mohlo být docela složité.
Připraví se poslanec Vlastimil Válek.
Dobré odpoledne všem. Děkuji za slovo. Tato novela zcela jednoznačně posiluje politický vliv ve státní správě a mezi státní zaměstnance vnáší nepřiměřený pocit nejistoty i demotivace. Navrhovaná úprava totiž podstatně zvyšuje riziko odvolávání nepohodlných státních zaměstnanců, kteří jsou zkušení a imunní vůči politizaci své práce. Dále hrozí, že na klíčové pozice budou dosazovány osoby, jejichž hlavním kritériem výběru bude politická loajalita. V neposlední řadě tento návrh zvyšuje vliv vlády na náměstka pro státní službu a státního tajemníka a znemožňuje u vybraných pozic podat námitku proti služebnímu hodnocení. Z toho všeho vyplývá, že novela jde proti cílům služebního zákona, kterými bylo odpolitizování státní správy a její následná profesionalizace. V této souvislosti vás chci požádat o zodpovězení následující otázky: Jakým způsobem vláda reagovala na zmiňovanou kritiku Evropské unie, Odborového svazu státních orgánů a organizací i České pirátské strany? Protože tento dotaz již zazněl zde dříve.
Vraťme se do historie. My jsme vlastně byli poslední v Evropě, kteří neměli zákon o státní službě. Takže u nás to není, že ministr je podle toho, jak kraje by chtěly, oni si to ani netroufnou u nás. Tak to je jediný náš nominant. A když máte podřízeného, který nefunguje dobře, který způsobil i škodu, tak mi zkuste vysvětlit, jak ho máme vyměnit. A s tím my bojujeme dlouho. Já jsem se dokonce nabízel, že to půjdu projednat s komisařkou Cretu, ale to mi zakázali, takže tam chodila paní Dostálová. Až jsou to všechno nesmysly. Aby nemohl de facto, když je nespokojený s přímým podřízeným, aby ho nemohl vyměnit. Protože nejvyšší úředník pan Postránecký je víc než vláda. Můžete povykládat panu Bartošovi, jakého tam máte skvělého státního tajemníka, který - když on je v práci, tak nechodí do práce, a když je na dovolené, tak jde do práce. A dělá si, co chce. Takže státní služba se nám nepovedla. A budete říkat - ano, byli jsme u toho. Samozřejmě my chceme mít kvalitní lidi ve státní službě. Kvalitní lidi. S tím vším zápasíme. Proč by měla být státní správa v pozici, že to jsou nadlidi? To je asi jeho koncept. Já jsem teď pozval na večeři v úterý všechny největší zahraniční investory. Bavili jsme se o těch 250 miliardách dividend, které odcházejí, a jaká je situace, že naši dodavatelé nemají lidi.
Má zájem, tak prosím.
Já děkuji panu premiérovi. Ale ta má otázka zněla jinak, pane premiére.
Samozřejmě, my jsme s nimi opakovaně jednali. Když jsem nastoupil na Úřad vlády, tak já makám 15 hodin a tam už nikdo po osmi hodinách... Takže já vím, že je to jiný svět. Ne že oni nám nadiktují ty evropské...
Přemýšlím, kde jsem skončil, kde znovu začít. Tedy k hlasování Evropského parlamentu, které zde bylo vytaženo. Proto také 448 poslanců hlasovalo pro, 197 tedy proti a 48 se zdrželo. Docela zásadní. Většinou to bylo schváleno. Oni totiž ty informace měli velice konkrétní a věděli, že se tam nehlasovalo o migraci, jak se tady snaží někteří podsunout a zmínit, že to je snad trest za to, že někdo není jednotný. To je jenom mlha. I v Čechách ji někteří vypouštějí, aby zakryli své skutečné jednání. Ale tam se hlasovalo o tom, že v Maďarsku je ohrožena nezávislost soudů, svoboda médií, že je ohrožená občanská společnost a že jsou zneužívány dotace. Hlasovalo se o tom, co se děje v Maďarsku. Protože ta doba vůbec nemusí být daleko. Ta debata proběhla už na jaře na výboru pro evropské záležitosti, kam dorazil eurokomisař Oettinger, který má na starosti rozpočtování. Pokud se tady bavíme o tom, že nám chudne venkov, že je na venkově potřeba podporovat prodejny a podporovat kvalitu života, tak ten nejjednodušší recept je právě v dotační politice. Jsou zemědělské dotace, které mimochodem tvoří dvacetinásobek toho v evropském rozpočtu, co jde na bezpečnost, na ochranu vnějších hranic. Obrovský balík peněz, který když je použit špatně, tak hodně škodí. Jsme zemí, kde jsou největší lány, kde jsou největší zemědělské podniky. Na polích zůstanou obrovské stroje, na obrovských lánech se menší ani neuživí. Ústředí je někde v centrále, ať už u Prahy, nebo v Praze, nebo někde v centru. Ve studnách mizí vody, rybníky hnijí a eroze je taková, jaká tady nikdy nebyla. Jednotkové náklady prostě s výměrou klesají, takže nedává smysl.
To byl pan poslanec Farský. Nyní mi tady naskočily tři faktické poznámky.
Vážené kolegyně a vážení kolegové, já jsem velice pozorně poslouchal vystoupení kolegy Farského a jeho názor, jak zefektivnit zemědělskou výrobu. Dotace, to je ta nejlepší forma pro rozkrádání. A dostanu se k té poslední záležitosti a budu citovat.
Připraví se pan poslanec Kott a paní poslankyně Hyťhová, stále faktické poznámky.
Ale tady bych chtěl říct za poslanecký klub TOP 09 v Poslanecké sněmovně, že plně stojíme za postojem našich europoslanců.
Čtvrtým okruhem je migrace a správa hranic, kdy cílem je komplexní přístup k řízení migrace a efektivní ochrana vnějších hranic. Pátým okruhem je bezpečnost a obrana, kdy nástroje v této kapitole reagují na výzvy ohrožující vnější i vnitřní bezpečnost členských států. Tento fond vnitřní bezpečnosti je posílený na dvojnásobek oproti předchozímu období. Dále Komise navrhuje posílení rozpočtu agentury Europol a oblast rozvoje obranných kapacit díky evropskému obrannému fondu. Pro rychlou reakci na neočekávané události Komise navrhuje navýšení zdrojů v mechanismu civilní obrany a rozšířenou rezervu při mimořádných událostech. Šestým okruhem je sousedství a svět, kdy v rámci tohoto okruhu navrhuje komise zásadní restrukturalizaci nástrojů v sousedních a rozvojových zemích. Samostatně stojící bude nástroj pro předvstupní a humanitární pomoc. Posledním, sedmým okruhem je evropská veřejná správa. Současně se domníváme, že financování projektů EU by mělo zůstat v co nejvyšší míře na rozhodnutí členských států, kdy jakýkoli krok směrem k autonomním vlastním zdrojům, jakýmsi evropským daním, do budoucna k určitému způsobu vlastního financování, tak nepovažujeme za vhodné. Nadto dále výbor pro evropské záležitosti přijal usnesení, aby dodatečné možnosti financování EU byly hledány v rámci stávajícího nastavení úspor v provozu a optimalizace rozpočtů institucí EU.
Otevírám všeobecnou rozpravu.
Konstatuji, že návrh Evropské komise je v mnoha ohledech dobrý a v mnoha ohledech jde správným směrem. A já bych si přál, abychom se k tomu jasně vyjádřili jako Česká republika, že nepodporujeme zneužívání zemědělských dotací pro podporu osobního byznysu některých členů vlády a nechceme toto pokřivování trhu, které tady probíhá.
To nicméně podle mého názoru tento fiskální rámec nepředstavuje. Tam žádná sebereflexe, o které mluvili evropští politici po brexitu, nenastala. Já bych vás o to poprosil, abyste na to napřeli pozornost. Protože co jiného než daně je znakem samostatného suverénního státního útvaru?
Pak to dostal na starosti pan Kněžínek a ten mi odpověděl, že vlastně se nedá nic dělat, že to je v pohodě. No ani jeden! Tady se v 90. letech, když tady byl problém s justicí, že soudci a státní zástupci měli extrémně nízké platové ohodnocení, tak bylo logické, že se jim to zadotovalo. Takže v okamžiku, kdy naše státní zastupitelství, které je velmi dobře placené a má dohlížet na to, že hospodaření samospráv funguje tak, jak má, tak zároveň část těch státních zástupců je zavázaná úředníkům a politikům hlavního města Prahy, protože je nechávají bydlet za třikrát nebo čtyřikrát nižší ceny, než jsou tržní ceny, tak to je jasné, že se v Praze nikdy nic nevyšetří! To je prostě paralyzace našeho justičního systému. A pokud se nebudeme velmi důkladně dívat na ty jednotlivé části, které ten systém paralyzují, tak se prostě ty zločiny vyšetřovat nezačnou. Takže tu odpověď pana Kněžínka, že s tím nejde nic dělat, považuji za nekompetentní.
A jakmile dosáhneme potřebného počtu přihlášených, tak o tom rozhodneme. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali program odpovědí na písemné interpelace s tím, že interpelace na předsedu vlády a na ministra spravedlnosti byla přerušena.
V případě, že by byl prostor, tak bychom projednávali smlouvy první čtení. Odpoledne bychom se věnovali bodu 169, což jsou samozřejmě ústní interpelace. Pan poslanec Ondráček.
Tyto oba globální pakty by se měly projednávat již zanedlouho, myslím, že 25. září, na Valném shromáždění OSN a Českou republiku podle informací by tam měl zastupovat ministr vnitra a zároveň ministr zahraničí pan kolega Hamáček. Aspoň ti byli zmíněni. Možná i další, tady koukám - Charanzová, Dlabajová. Děkuji za případnou vaši podporu.
Vážené dámy a pánové, naše hnutí SPD navrhuje podobnou záležitost, o které tady bylo řečeno. My navrhujeme, a já si myslím, že když tady padl termín, tak ten termín jsme měli v plánu trošku to předřadit už na úterý. Ale také navrhujeme zařadit bod, abychom projednali stanovisko české vlády ohledně jednání o globálním paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálním paktu o uprchlících. Ano, tady vidíme přesně ten rozdíl mezi tím, jak k té migrační politice zcela seriózně a velice uvážlivě přistupuje Maďarsko, kde maďarský ministr zahraničí jezdí na jednání, a to jak ohledně Marrákešské deklarace, tak ohledně globálního paktu o migraci již vybaven stanoviskem parlamentu. Má stanovisko maďarského parlamentu a s tímto silným mandátem jde potom jednat. Tady vidíme, jaký je rozpor s tím, jak tady jedná současná vláda. Současná vláda v podstatě tyto závažné věci s námi ve Sněmovně vůbec neprojednává. To je absolutně proces, který my odmítáme a který přináší nebezpečí pro Evropu a Maďarsko. Dále OSN se domnívá, že migrace by měla být podporována. To z toho vyplývá. Samozřejmě SPD si myslí, že by měla být zastavena a že tyto dokumenty musíme odmítnout. Dále z toho dokumentu vyplývá, že dokument OSN považuje migraci za základní právo, a zakazuje omezení migračních pohybů. Tak to je opravdu zcela skandální, o čem se tady jedná. A já bych chtěl jenom připomenout, že analýza, která byla vypracována na maďarském úřadu vlády, říká, že v případě přistoupení k tomuto globálnímu paktu o migraci OSN by se tato jeho ustanovení, toho globálního paktu, stala součástí práva během soudní praxe, který by vytvořil příslušné precedenty, což by znamenalo, že i naše soudy i naše právo by se v podstatě muselo řídit postupně těmito záležitostmi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem ráda, že na mě došla řada. Dovolte při všem respektu k tomu, že schvalujete pozici Poslanecké sněmovny k víceletému finančnímu rámci, dovolím si vás seznámit s pozicí vlády. Navrhovaný rozpočet má dle Komise umožnit kompenzovat dopady brexitu. Teď prosím cituji: Zajistit adekvátní zdroje pro kohezní politiku a společnou zemědělskou politiku a zvýšit výdaje na nové priority EU. A na základě návrhu Evropské komise se zahájila diskuse členských států o budoucí podobě rozpočtu EU. Klíčovou prioritou, kterou bude Česká republika chtít vyjednat, tak jsou to zejména prostředky dostatečné na kohezní politiku a na společnou zemědělskou politiku EU a tam nesouhlasíme s navrženými úsporami. Velmi rezervovaný postoj má vláda České republiky v případě financování nových priorit České republiky, a to zejména programy orientované, a bude podporovat zejména posílení programů orientovaných na ochranu hranic či opatření na řešení migrace, ale pouze vůči zemím, kde vznikají tyto problémy.